Je tedy zřejmé, že přijetím tohoto zákona dojde k dalšímu posílení regulací na finančních trzích. Problémem tedy tak zůstává zvýšení nákladů pro nabídkovou část finančního trhu, která by mohla své vyšší náklady skrytě přenést na spotřebitele, což by ve svém důsledku mohlo přinést mírné zdražení některých služeb.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a ani nevidím nikoho, že by se hlásil z místa. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Má někdo jiný návrh? Chce někdo ještě přikázat jinému výboru? Není tomu tak. Pokud to půjde takhle rychle, jistě zvládneme ještě další věci. A máme před sebou bod číslo Než se ujme slova, požádám pana kolegu Kubíčka, který je zpravodajem... a ten už je u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, zákon o auditorech je právním předpisem regulujícím provádění auditu statutárními auditory a auditorskými společnostmi. Předmětem novely zákona je posílení veřejného dohledu nad auditorskou profesí, který v České republice vykonává rada pro veřejný dohled nad auditem. Oblastí, která prošla výraznou úpravou, je právě systém zajištění kvality.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11.05 a my budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Dříve než přikročíme k závěrečnému hlasování, eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Bohužel z rozhodnutí úřadu Ministerstva financí bude moct být teoreticky zablokována jakákoliv internetová stránka. Dopady tohoto rozhodnutí poznáme během příštích týdnů, měsíců a let. Ten zákon kromě tohoto kontroverzního paragrafu je v podstatě moderní regulační normou, kterou bychom rádi podpořili. Ale nejsme schopni připojit své hlasy k návrhu zákona, v jehož důsledku bude cenzurováno svobodné médium úředníkem Ministerstva financí.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. My jsme podporovali a podporujeme návrhy, které přednesl pan kolega Farský. A je škoda, že jsme vás nepřesvědčili, že je dobré svěřit pravomoc soudu. Nebyli jsme proti tomu, že bychom blokovali internetové stránky s nepovoleným hazardem, nelegálním hazardem. Chtěli jsme, aby to bylo moderní, běžné, demokratické, svěřené soudu. My jsme se rozhodli, že to v závěrečném hlasování podpoříme.
To byla přednostní práva. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o hazardních hrách podle sněmovního tisku 578 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Já se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Doufejme, že ho poslanci podpoří, protože my skutečně potřebujeme peníze do rozpočtu.
Tak v tom případě máte slovo.
Pokud jsem mluvil o měsíci, je to maximální doba, která by takto měla být omezena.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A když už ho tady máme z určitého politického rozhodnutí v České republice povolen, tak jsem pro jeho maximální zdanění. Na straně druhé jsem také proti jakémukoliv omezování svobody internetu, protože se domnívám a obávám současně, že může nastat jakýsi salámový efekt, že tato svoboda internetu bude i do budoucna omezována, a to i v jiných oblastech. Takže jestli mi dovolíte, řeknu vám jen pár slov k tomu zamýšlenému omezování internetu. Tato blokace, která je požadována Ministerstvem financí v rámci vládního návrhu o hazardních hrách, dává do rukou politicky řízeného úřadu neomezenou pravomoc. A já bych na to chtěl navázat. Takže nový návrh prakticky pouze předává tuto moc do rukou politicky řízenému úřadu. Zcela nezajímavým není ani to, že navrhovaná úprava může mít existenční dopad na neprávem zablokovaného provozovatele, zatímco subjekty pohybující se za hranicí práva mohou blokaci snadno technologicky obejít. Vůči průměrně zkušeným uživatelům, kteří se rozhodnou využít triviální anonymizovaný přístup k internetu, se tato úprava zcela míjí svým účinkem. Ten by bylo možné zároveň dosáhnout mnohem efektivnější cestou, a to prostřednictvím blokování plateb na účty, jak už jsem také zmiňoval, u vybraných provozovatelů. O tom, že dané opatření je nesystémové a ve své podstatě nebude účinné, vypovídá například i to, že není obsaženo v žádné dosavadní právní úpravě, například ve vztahu k dětské pornografii či nelegálnímu prodeji léků. Povinnost blokování obsahu internetových stránek představuje v praxi neefektivní opatření, které přinese významné náklady na straně poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Na tuto skutečnost ostatně upozornilo v rámci připomínkového řízení také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garantem dané strategie a implementace strategického dokumentu Digitální agenda pro Evropu v České republice. Dámy a pánové, nebudu vás již dále zdržovat. Mnohé, co jsem zde řekl a chtěl bych říct i dále, zde již padlo.
Než dorazí, tak přečtu omluvy. Pan ministr vnitra se omlouvá od 9 do 11 z pracovních povinností. Paní poslankyně Havlová mezi 18. a 19. z důvodu jednání.
Mám takový pocit, že to vypadá, jako by loterijní zákon byl pouze o blokování internetových stránek. Ale když poslouchám tu debatu, mám takový pocit, jako bychom chtěli akceptovat to, že řidič na silnici nebude mít řidičský průkaz a my budeme soudně řešit, jestli mu máme odstavit vozidlo, nebo ne. Ten ministerský úředník má přece pouze porovnat to, jestli byl na seznamu povolených stránek ten dotyčný, nebo nebyl. Nic víc. O nic jiného nejde. Nejde tady o obhajobu toho nelegálu? Budeme tohle akceptovat? Nic víc. Asi žádné politikum já v tom nevidím. Já to tedy vnímám jako s tím řidičským průkazem na silnici. Zastavíme řidiče, nemá řidičák, hotovo.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor doporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedající, dovolte mi, abych před závěrečným hlasováním požádal o pětiminutovou pauzu na poradu klubu TOP 09 a Starostové.
Také děkuji.
Dámy a pánové, skutečně bych byl nerad, aby se diskuse kolem tohoto zákona strhla pouze o tom, zda blokovat, či neblokovat nelegální stránky, protože tato novela je poměrně zásadní. A v oblasti gamblingu, tedy patologického hraní, a regulace loterijního průmyslu, nebo herního průmyslu, přináší skutečně zlepšení v této oblasti. Zavádí určitá regulativa. A úkolem státu je smysluplně a tvrdě tuto oblast regulovat. Myslím si, že předloha tohoto zákona splňuje dané podmínky, jako každá norma. Samozřejmě můžeme se bavit, co vylepšit, co změnit, ale již stávající podoba zcela zásadním způsobem zlepšuje situaci v oblasti patologického hraní a zavádí účinnou regulaci. Pohlížejme na tento zákon komplexně, vnímejme tuto problematiku nejenom z pohledu internetu. A v tomto ohledu je potřeba říci, že tato norma, tento zákon je dobrý a zlepšuje situaci v oblasti patologického hraní.
Nikoliv, nikoliv, nikoliv. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.
Tak abychom tuto proceduru zjednodušili a zprůhlednili, proto rozpočtový výbor rozhodl, že takto proceduru upraví.
Tak pan předseda klubu ODS kývá, že si přeje, aby procedura byla přečtena celá. Takže prosím, abyste nás procedurou provedl.
Následně - druhé hlasování bude pozměňovací návrh pod písmenem I, to je pozměňovací návrh pana Holečka. To znamená, tam se odkazuje k tomuto bodu, pokud nebude přijat ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů, potom v podstatě se bude hlasovat ve sněmovním tisku 580 o tomto pozměňovacím návrhu jako negativně.
Děkuji. Krátké odůvodnění. Děkuji a prosím tedy o souhlas se stažením mého pozměňovacího návrhu.
Prosím, máte slovo. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bartoška.
Víceméně v dnešní době množství patologických hráčů převyšuje prostředky, které se na tuto oblast dávají.
Já děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kučeru.
Dobrý den, dámy a pánové. To je správný krok. Chci říct, že obce jsou ty, které nesou ony negativní dopady provozování heren. Myslím si, že je správné, že každá obec si situaci řeší svými vyhláškami.
Děkuji vám. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 95 a ptám se, kdo je pro. Bylo schváleno, můžeme pokračovat.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Děkuji vám. Poslední návrh.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo přijato. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem 164, to je na dnešek poslední bod zařazený ve třetím čtení. Pan ministr Brabec, ministr životního prostředí, je přítomen u stolku zpravodajů. Požádám ještě pana poslance Hájka Josefa. Kdo bude tedy zpravodajem ve třetím čtení? Do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, zahájil jsem ji, ale nikoho nevidím, nikdo se nehlásí ani z místa.
Dobrý den, pane předsedající, zástupci vlády, kolegyně, kolegové. Výbor pro životní prostředí předložil a jako garanční výbor na svém jednání také schválil legislativně technický pozměňovací návrh tohoto výboru. Takže navrhuji hlasovat o tomto návrhu a následně o zákonu jako celku, což je i v souladu s doporučením výboru pro životní prostředí.
Budeme tedy hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo. Tímto návrhem zákona se do českého právního řádu implementuje evropská směrnice o platebních účtech a evropské nařízení o mezibankovních poplatcích za karetní transakce. Návrh zákona přináší několik důležitých změn, které posilují postavení spotřebitele na trhu platebních služeb.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat. Pan poslanec Pavel Blažek se omlouvá z odpoledního jednání. Prosím, aby svá místa u stolku zpravodajů zaujali pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a pan poslanec Ladislav Šincl, který je zpravodajem pro prvé čtení. Pokud chcete diskutovat něco jiného než pojišťovnictví, prosím zásadně v předsálí. Pane ministře, věřím, že budete mít dostatečný prostor, abyste mohl uvést tento tisk. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vláda vám předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví a další související zákony. S tím je spojena řada nových úprav a povinností jak regulovaných subjektů, tak i České národní banky jako dohledového orgánu.
Pane ministře, já vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid.
Děkuji za pozornost.
Novela také reaguje na zřízení evropského orgánu dohledu, evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, tzv. EIOPA. Je to velmi obsáhlá norma. Novela představuje výrazný posun v komplexnosti výpočtu pro určení potřebné výše kapitálu a technických rezerv, které více odpovídají rizikovému profilu té které konkrétní pojišťovny. Návrh na regulaci odměn za zprostředkování životního pojištění v tomto projednávaném tisku není, a tedy lze doufat, že u tohoto tisku tolik emocí nebude. Z uvedených důvodů mi proto dovolte vyjádřit naději, že nyní tato novela bude tentokrát úspěšně projednána. Neschválení této novely v minulém roce sice přineslo pro pojišťovny, zejména pro ty nadnárodní, jisté komplikace, ale podle dostupných stanovisek nepředstavovaly zásadní význam.
Největším problémem dnešního online hazardního trhu v České republice je totiž nelegální trh. Poměr legálního a nelegálního online trhu v České republice je jedna ku jedné. Každá druhá sázka v České republice je nelegální. - Ještě jednou: každá druhá sázka v České republice je nelegální. - Trh s hazardem se postupně přesouvá z retailu do online prostředí. Nový zákon k tomuto trendu ještě silně přispěje povolením online kasina a online číselných her. A pokud nebude stát umět blokovat nelegály, vybere na daních a odvodech méně než nyní a černý trh poroste výrazně rychleji než trh legální. České firmy nejsou schopny těm nelegálním konkurovat. Nelegálové totiž neplatí žádné odvody ani daně. Státnímu rozpočtu uniká miliarda korun ročně na daních. Tato situace je neudržitelná a dosti absurdní. Nelegálních webových stránek znamená stránek, které jsou v češtině, které míří na hráče v Čechách. Taky mi posílají blokační mapu Evropy. Černé pole je blokace bankovních plateb. Takže to není výmysl Ministerstva financí a nikdo tady nikoho nechce omezovat. Ale pokud někdo u nás podniká bez povolení a neplatí daně, tak musí Ministerstvo financí tenhle návrh předložit.
Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a mám do ní zatím tři přihlášky.